Buďme rádi, že nejvyšší motivací našich vysokoškolských pracovníků a pedagogů je vzdělávat budoucí generaci, a ne touha odpovídajícímu ohodnocení. Jinak bychom totiž museli učitele dovážet. Případná druhá intervence České národní banky může způsobit další zvýšení inflace, a tudíž další pokles reálné mzdy učitelů. Platy učitelů považuji za aktuální prioritu. Je to dlouhodobá investice do vzdělání a budoucnosti našich dětí. Pokud ji nezanedbáme, máme naději, že nová generace bude mít schopnost jednou splatit všechny dluhy, které jí bohužel odkážeme. Nejnovější šetření kvality vzdělávání ve světě prokázalo, že kvalita našeho školství stagnuje, v lepším případě nesměle roste. Naše školství nenabízí dlouhodobou koncepci kvalitního vývoje a navíc neumí dodržet vlastní sliby vůči pedagogům, tedy těm, kteří jsou klíčovým prvkem vzdělávacího procesu. Prosím nedopusťme, aby se na pedagozích dělo bezpráví jenom proto, že peníze investované do školství dosáhnou svého efektu až po letech. Musíme tento trend zvrátit a zajistit pro naše budoucí generace kvalitní školský systém.
Začal to Ivan Fuksa. Přišel s nákazovým fondem a začal otáčet režim podpory živočišné výroby. My jsme pokračovali. Ale miliarda - ten výrok by se dal tesat. Miliarda jsou velké peníze. Pro Agrofert možná ne, tedy.
Děkuji. S přednostní právem pan poslanec Kalousek.
Já prosím o pochopení pana poslance Faltýnka prostřednictvím paní předsedající. To je zásadní pedagogická poučka. Nejdřív musíme pochopit to staré. A to staré je jednoduché a prostě leží to na stole. Co je větší prioritou pro Českou republiku? Věda a výzkum, podpora vědy a výzkumu, nebo podpora bilance skupiny Agrofert? To tady logicky leží na pozměňujících návrzích, které přednesli mí kolegové. To jsou dvě možnosti, které máme. Žádné jiné nemáme. Dokonce je to velmi staré. Konflikt zájmů je problém velmi starý. Dokonce se týkal i egyptských faraonů. Já vám to přetlumočím. Protože pan poslanec Faltýnek rozhořčeně řekl ze své lavice, že to stačí říct třikrát. Jsem ochoten říkat to padesátkrát! Je to povinností opozičního politika v okamžiku, kdy z nějakého důvodu má dobrý důvod mlčet mediální scéna. Kdy z nějakého důvodu mají dobrý důvod mlčet některé občanské iniciativy, které dřív viděly korupci za každým rohem. Toto je jednání se zřejmými korupčními důsledky a je povinností opozičního politika na ně upozorňovat třikrát, pětkrát, stokrát!
Děkujeme.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Mluví se o izraelském ekonomickém zázraku. A když tady říkal pan kolega Pilný, že Kalousek neví, o čem mluví. Takže jenom to zkrátím, protože těžko to tady vysvětlovat, je to obrovská, složitá problematika. Ale my víme moc dobře, co chceme. My prosazujeme a myslíme si, že jediná naděje pro tuhle zemi z hlediska ekonomiky je technologicky orientovaná společnost s ekologicky šetrnou produkcí. Takže prosím, nenapadejte nás, že nevíme, o čem mluvíme. My víme, o čem mluvíme, vy nevíte, o čem mluvíte.
S další faktickou paní poslankyně Jourová.
To je právě bohužel ono, že my jenom mluvíme. Nebyla jsem to já, kdo vyvolal tu schůzku. Byli to - snad neudělám diplomatický problém - zástupci izraelské ambasády, kteří mi říkali: "My tomu nerozumíme, proč to v té České republice nejde. Češi, Česká republika jsou v TOP 5 hlavních našich zahraničních partnerů. My jsme ochotni přispěchat s dobrou radou a s naprosto jasnou instruktáží, jak zavést v České republice ideu Start-Up Nation. A proč to nejde." A ti lidé mi říkali: "My se těšíme na změnu politického kurzu, protože chceme, aby se nejenom mluvilo, ale i konalo." Takže to jenom v reminiscenci na tento rozhovor. Krátkou poznámku k panu profesoru Fialovi. Buďte prosím ujištěn, že vím o evropských fondech hodně a zejména o těch, které proudí či neproudí přes Ministerstvo školství. A poslední poznámka k panu Kalouskovi prostřednictvím paní předsedající: Navrhuji zkratku s odkazem na římský senát. Možná by stačilo říkat: "Agrofert musí býti zničeno."
S faktickou mám přihlášeného pana poslance Gabala.
Já jsem chtěl jenom vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, na kolegu Laudáta. Prostor k tomu strategickému obratu byl v uplynulé dekádě. My jsme se o tom před volbami bavili s kolegou Fialou. To byla chvíle, kdy on nastupoval na ministerstvo.
Děkuji.
A mohu potvrdit, že tu nadstandardní spolupráci máme. Funguje spolupráce v oblasti vzdělávání. Příkladů je celá řada. Chápu paní poslankyni Jourovou. Doufám, že chápat mohu i bez prostřednictví paní předsedající. A vyplývají i ze závazků, které přijala Česká republika. Děkuji. Na to jsou jednoznačná čísla, kterými to lze doložit, a tyto prostředky jsou prostě potřeba.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na dotaz, který tady byl vznesen, zda tak vehementně jsme se ucházeli o navýšení prostředků na vědu a výzkum i v minulém období, mohu odpovědět ano. Obdobnou částku, jakou žádáme i letos.
S další faktickou je přihlášen pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.
Paní předsedající, dámy a pánové, můžeme udělat jakýkoli přístup k rozpočtu, ale skutečně jestli cítím někde absolutně nebezpečný krok, tak je to právě u grantů u vědy a výzkumu. Návrhy tady jsou načteny. Nicméně prosím. Budování silnic, infrastruktura, prosím. Ale nic, žádné soběstačnosti potravinové. Dálnice jsme hodně stavěli za velké peníze, nekvalitní, také to nepřinese tu efektivitu. Těžce se nám to vymstí. Český národ přestává být konkurenceschopný a bude to čím dál horší, pokud skutečně budete tyto politiky dělat. Jsou to politiky minulosti.
S další faktickou pan poslanec Kořenek.
A o výsledku práce této instituce si myslím své.
Nikdo jiný s faktickou. Tak pane poslanče Kalousku, vaše přednostní právo.
Děkuji za slovo. Já jsem skutečně zvědav na to, kolik ušetří rodící se vláda, která říká, že jsme nešetřili. My jsme šetřili desítky miliard korun ročně a umíme to prokázat. Pravda, výdaj, který nestoupal, byly národní dotace agropotravinářskému komplexu, tedy skupině Agrofert. A přes jakoukoli úspornou politiku stoupaly. Prostě pro nás má větší prioritu věda a výzkum.
Je to faktická, pane předsedo?
Já se strašně omlouvám. Nejsem zvyklý mluvit veřejně. Já jsem myslel tu druhou část, kde jste fabuloval a vymýšlel si nesmysly.
Také faktická. Prosím.
Mám pocit, že o ničem jiném jsem nemluvil. Jestli jsem v nějaké neodborné části, kterou si v tuhle chvíli neuvědomuji, říkal nesmysly, tak si to pak někdy rád nechám vysvětlit. Ale tvrdím, že všechno to, co jsem tady řekl, byly věci odborné.
Jeden seznam uzavírám. To je ten seznam faktických poznámek. A otevírám druhý, to je seznam přednostních práv.
Členové vlády, paní a pánové, já jsem nevěděl, jestli mi to vyjde na dvě minuty, tak jsem se radši přihlásil s přednostním právem. Vyslechli jsme si tady krásnou přednášku o rozpočtové suverenitě. Já bych to nazval přednáškou z demagogiky. Protože profesoři demagogiky se tady přímo rodí, v této Sněmovně. Já tomu nevěřím, co říkal kolega Kalousek. Říkám to vám všem, neříkám to jemu. Nikdo potom nezpochybňoval právo Ministerstva financí, že případná položka státního rozpočtu nebyla vyplacena, protože se později zjistilo, že to, co tady bylo odhlasováno, nemá ty parametry. Ale to přece tenkrát o žádné suverenitě parlamentu nebylo! Jakmile se stal pan Miroslav Kalousek ministrem financí, všechno zrušil a stáhl si to ke svému rozhodování. A teď, když se máme vrátit k rozpočtové suverenitě parlamentu, já jsem pro! Tak se braňme a nedávejme to do vládní rozpočtové rezervy a řekněme, že vytvoříme rezervu na řešení zásadních věcí, které tady dnes ještě nejsou jasné. A také bylo jasné, jaké budou výdaje tohoto státu. Zejména ve chvíli, kdy nevíme, co učiní nebo neučiní Česká národní banka. Ale víte, já jsem přesvědčen, že státní rozpočet není o tom, jak se šetří. To je konkrétní exekutivní práce jednotlivých ministrů a také konkrétní kontrolní práce jednotlivých výborů. Nezlobte se na mě! Státní rozpočet je o tom, jestli vytváříme podmínky, že se tady něco vyrobí, že tady vznikne nějaký ekonomický výsledek, a na tom teprve můžeme něco ušetřit. Bez ekonomického výsledku, bez růstu hospodářství, bez růstu ekonomiky českého státu nemáme na čem šetřit. Nezlobte se na mě. Musel jsem to říct, protože ty demagogické řeči, které tady byly řečeny ústy Miroslava Kalouska, mi opravdu po těch letech ale opravdu vadí, protože já bych se rád vrátil k rozpočtové suverenitě tohoto shromáždění.
Pan ministr obrany s přednostním právem.
Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, paní poslankyně a páni poslanci, v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok jsem původně neměl v úmyslu vůbec vystupovat, ale s ohledem na vývoj posledních let, kdy rozpočet Ministerstva obrany dramaticky poklesl, bych si samozřejmě dovedl představit, že kompenzace těchto škrtů bude v nadcházejících letech o něco vyšší, nicméně v rámci projednávání rozpočtu na vládní úrovni se nám podařilo najít relativně uspokojivé řešení, které pro armádu znamenalo alespoň částečnou míru stability v nadcházejícím roce a udržení jejích schopností ve stávajícím rozsahu. Pozměňovací návrh pro kapitolu Ministerstva obrany, který vzešel z jednání rozpočtového výboru, mě však nutí k tomu, abych reagoval a uvedl několik základních faktů. Takové restrikci nemusel čelit žádný z resortů v České republice ani jiný resort obrany v rámci zemí NATO. Přestože v těchto letech nedošlo k propadu hrubého domácího produktu, podíl obranných výdajů na HDP i nadále klesal, a stále se tak vzdaloval spojeneckému závazku, který říká, že výdaje na obranu státu by měly tvořit alespoň 2 % HDP. Ministerstvo obrany se s tímto trendem doposud umělo vyrovnat tak, aby nedošlo k výpadku v naplňování jeho úkolů a spojeneckých závazků České republiky.
Vzhledem k tomu, že pan ministr zahraničních věcí je omluven, tak asi požádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Jana Fischera, aby se ujal slova a uvedl nám tento tisk ve druhém čtení.
Vnitřní dohody o financování 11. Evropského rozvojového fondu neboli - a teď následuje ten nesmírně dlouhý název. Já myslím, že ho mohu vynechat. Mohu? Poslanecká sněmovna návrh projednala v prvém čtení na svém zasedání dne 12. prosince a tentýž den se návrhem zabýval zahraniční výbor Sněmovny. Evropský rozvojový fond na období 2008 až 2013, který tedy letos končí. Myslím, že není potřeba ten výklad extendovat před druhým čtením. Děkuji vám mnohokrát za pozornost.
Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci
Otevřu rozpravu, zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nevidím, rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr nebo paní zpravodajka si přejí závěrečná slova. Budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej navrhla paní zpravodajka. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme s touto dohodou vyslovili souhlas. Končím tento bod.
Moc děkuji. Avizuji, že volební komise se sejde operativně dnes večer po skončení tohoto zasedání.
Děkuji panu předsedovi volební komise.
Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na příští rok schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvém čtení. Minulý týden byl návrh státního rozpočtu projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval všem gesčním výborům za rychlé projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Jemu děkuji za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení. Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Čili identifikaci položek, kterých by se ten pozměňovací návrh týkal. Druhá poznámka či upozornění.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Prostě dotace agropotravinářskému komplexu, tedy Agrofertu, mají větší přednost než dotace vědě a výzkumu. K tomu dojde poučený pesimista i nepoučený optimista a to zjevně vychází z naší parlamentní debaty o prioritách státního rozpočtu. Já bych jenom chtěl podotknout, že i kdybych přijal tu teorii, i kdybych přijal ten eufemismus, že těch 19 % voličů vědělo, že si to přeje, tak pořád trvám na tom, že 81 % voličů si to nepřeje, a troufám si na základě toho protestovat proti rozpočtovým prioritám tohoto rozpočtu a tohoto bezprecedentního konfliktu zájmů. Tu teď opustím. Ta druhá věta zněla: Chceme šetřit, a proto schválíme vyšší výdaje. Já myslím, že Cimrmanovo divadlo ji vděčně přijme jako námět svých budoucích her. Chceme šetřit, a proto schválíme vyšší výdaje. A přitom jste říkali, že chcete šetřit. Já pevně doufám, že v následujících měsících nás přesvědčíte, jak jste to mysleli, ale zatím nám nezbývá nic jiného, než pochopit, že prostě jste se rozhodli utratit o 24 mld. víc a nechcete šetřit. Je to rozhodnutí, se kterým nelze souhlasit. Pak to musíte ukotvit v rozpočtové položce, která bude pod kontrolou parlamentu, a pak to musíte ukotvit v rozpočtové položce, u které bude jistota, že skutečně vede k šetření, ne utrácení ve prospěch někoho, jak se kdo vyspí. Mnoho z nich bude přijato, mnoho z nich přijato nebude a na konci zbude nějaká částka ve vládní rozpočtové rezervě. To jsou prostředky, o kterých by rodící se vládní koalice říkala: Ty chceme ušetřit. To by říkala dnes a během roku by řekla: My jsme je utratili pro obecné blaho a co je to obecné blaho, do toho vám, Poslanecká sněmovno, nic není, protože vy jste nám to schválili do vládní rozpočtové rezervy. Takže pokud vážně, pokud opravdu si myslíte, že tyto prostředky by se měly ušetřit, tak bych rád sdělil dvě zprávy. Těším se, jak to bude vypadat během roku. Ale pak bych si opravdu přál, abyste je ušetřili. Pak musí jít do položky, kterou bude kontrolovat Poslanecká sněmovna, a nedovolí je utratit. A ta položka se v takovém případě bude jmenovat zmrazení výdajů k zajištění nižšího než rozpočtovaného schodku státního rozpočtu. Kolegyně a kolegové, pokud si opravdu nepřejete, aby ten pozměňovací návrh, který schválil rozpočtový výbor, byl veškerou odbornou veřejností chápán jako naprosto plytký tyátr, pokud máte skutečně v úmyslu, že tyto peníze nebudou utraceny, že budou ušetřeny, pak si myslím, že byste měli podpořit můj pozměňovací návrh. Jinak budou utraceny.
Nejprve formalita. Poslední je podpora sociálních služeb, aktivní politiky zaměstnanosti a podpora zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. Ještě jsme nestačili úplně detailně analyzovat koaliční smlouvu, nicméně píše se tam: zvýšíme prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Vládní návrh který máte před sebou, snižuje proti roku 2013 částku na aktivní politiku zaměstnanosti. Věříme, že ten návrh pak podpoříte, protože ho zvyšujeme, tak aby bylo více peněz na rekvalifikaci a veřejně prospěšné práce. A ještě jedna věc. Už jsem to říkal v prvém čtení. Jsem zvědav na dnešní hlasování o zkrácení lhůty na 48 hodin, jak to dopadne. Současně je v tom návrhu zákaz přílepků. Podle mě se nám to už docela dařilo. Je to docela iluzorní, zákonem říct, že nesmí být přílepky, když pak je vždycky pře o to, co přílepek je a co přílepek není. Rozpočtový výbor propašoval přílepek do tohoto návrhu zákona. Není to nic jiného než přílepek. Zase jsem zvědavý na to, jak se kdo k tomu hlasování postaví a jak nás pak bude přesvědčovat o tom, že jejich návrh poslanecký je velmi dobře a měli bychom to podpořit všichni. Ve výborech to měli, myslím, tři dny.
To byl pan předseda klubu ODS.